Bod je zařazen v pořadu schůze, ale není pevně zařazen.
Aha, bod je zařazen v pořadu schůze, ale není pevně zařazen.
Kdo je proti? Pořad byl přijat. Tím máme tedy schválený pořad schůze. Nyní se tedy dostaneme k bloku tisků vrácených ze Senátu nebo zamítnutých Senátem. Jako první je to Prosím, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil navrhovatel poslanec Jaroslav Foldyna.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem předložil návrh zákona spolu se svým kolegou z hnutí ANO. Absolvovali jsme diskuse tady v parlamentu a myslím si, že tak jak ti lidé, kteří daňovému právu a věcem, které se týkají daňové politiky, rozumějí, tak jsme tu věc schválili.
V podrobné rozpravě se ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A bohužel se od té doby nezměnila ani sleva na poplatníka, která v tuto chvíli činí 24 840 korun na poplatníka a rok. My si myslíme, a shodneme se v tom naprosto i s kolegy s ODS, se kterými to předkládáme, že by bylo vhodné najít nějaký valorizační mechanismus. Můžeme se bavit o tom, jestli to má být navázané na inflaci, nebo na životní minimum, nebo na minimální mzdu, nebo na nějaký jiný ukazatel, nebo na průměrnou mzdu, ale měl by být nastaven mechanismus, kterým se to valorizuje automatizovaně. Proto tedy navrhujeme zvýšit tu slevu na poplatníka na 30 tis. korun. Bude to pro ně výrazně větší pomoc. Prostě každý poplatník bude mít slevu více než 5 tis. korun. To znamená, je celý rok se na to nachystat. A 20 mld. je zhruba částka, o kterou stouplo mezi léty 2016 a 2017 inkaso daně z příjmu fyzických osob. Takže my navrhujeme ty daně snížit. Žádám vás o podporu a děkuji kolegům z ODS, kteří s námi tento návrh podali společně.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan předseda Chvojka, připraví se pan poslanec Polanský. Pane předsedo, máte slovo.
Kolegyně kolegové, hezký podvečer.
Ten bod se jmenuje Informace vlády ČR o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících.
Děkuji. Nyní prosím pana poslance Hájka k programu schůze.
Chtěl bych popřát cechu hornickému... Chtěl bych popřát cechu hornickému hornické štěstí. Děkuji za svůj vost (?).
Týká se vydání zákona, kterým by se 8. říjen stal památným dnem sokolstva. Je to v devadesátce.
První bod, to znamená před blokem třetích čtení. Dobře. Sešlo se nám návrhů požehnaně. Takže pokud není námitek, budeme hlasovat o návrzích z grémia a budeme o nich hlasovat najednou. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já vám děkuji a nyní se podíváme na další návrhy, jak byly načteny. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Opět zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.
Myslím si, že by bylo fér si vzpomenout, že byla jenom na tři roky, ale chápu, že levicoví poslanci na tohle nechtějí slyšet, protože pro ně je progresivní daň něco jako náboženství, věří tomu. Já také netvrdím, že máme všichni jenom jednu pravdu v oblasti daní, a tam jejich postoj chápu. My to máme naopak, my, co jsme na pravici. Ne proto, že bych si myslel, že hlavní prioritou je snižovat nepřímé daně, já bych viděl spíš sociální pojištění, ale chápu, že se pohybuji v nějakém politickém prostředí, ale chci to vrátit zpátky do toho výchozího bodu vůči těm opatřením, která vy jste zrušili nebo která pominula. A bylo by tedy fér je tam vrátit. A nejsem schopen pochopit jednoho jediného levicového poslance, který chce nepřímé daně, které se promítají do cen, ponechat v té dnes bezdůvodně vysoké výši. Pokud ani jedna z těchto variant přijata nebude, tak prostě tu veřejnost obelháváte, protože jim tvrdíte něco, co není pravda.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, ráda bych představila pozměňovací návrh svého kolegy Mariana Jurečky, který se týká změn sazby DPH pro zemní plyn využívaný pro vytápění a ohřev teplé vody. Víme, že ceny všech energetických komodit letos výrazně vzrostly. Hlavní příčinou rychlého nárůstu cen elektřiny a plynu je skokový růst cen emisních povolenek. Mnozí velcí hráči letos začali nakupovat významné objemy povolenek pro své uhelné elektrárny. Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva, více jak 300 tisíc, patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší ve městech a v obcích. Při spalování zemního plynu nevznikají vysoce nebezpečné dioxiny a furany, jako je tomu u spalování uhlí a biomasy. Z výše uvedených důvodů je předkládán pozměňovací návrh na změnu sazby DPH z 21 % na 10 % pro zemní plyn využívaný pro vytápění a ohřev teplé vody v zařízeních do výše instalovaného výkonu 50 kW. Zemní plyn je na rozdíl od elektrické energie skladovatelný a jeho dodávky jsou technicky velmi dobře zvládnuté. Trendem racionálnějšího využití zemního plynu ve světě je i masivní nasazování mikrokogenerací pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v domácnostech a malých provozovnách. Postupným zaváděním prvků chytrých sítí by se mohlo dosáhnout na výrobu elektrické energie v době špiček, což by pro tyto drobné výrobce byl zajisté i dobrý přivýdělek. Tato možnost rozšíření výrobců elektrické energie by mohla být i doplněním dosud nejasné energetické bilance v příštích letech, kdy, jak se ukazuje, Česká republika nemá jasno, jak dále s energetickou koncepcí.
Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Tento návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech, je předkládán z důvodu nutnosti implementace předpisů Evropské unie zasahujících do regulace v oblasti léčiv, a to hned ve dvou oblastech. První okruh změn se týká provádění klinických hodnocení léčivých přípravků. Po nabytí účinnosti tohoto nařízení dojde ke zřízení a spuštění systému pro ověřování pravosti léčiv v rámci celé Evropské unie. Často se tomuto přezdívá zkráceně protipadělková směrnice. V rámci České republiky je úložiště připraveno prostřednictvím Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv. V drtivé většině případů se jedná o lékárny. Nařízení však umožňuje členským státům zakotvit pro určité situace odlišný režim. Z důvodu specifického systému distribuce vakcín využila Česká republika možnosti odlišně upravit pravidla pro ověřování léčivých přípravků, které jsou distribuovány za účelem pravidelného, mimořádného a zvláštního - tedy povinného - očkování a dále nepovinného, avšak hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Ověření pravosti a vyřazení jedinečného identifikátoru bude v tomto případě povinností distributora. Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu.
Pane zpravodaji, máte slovo. Požádám paní poslankyni Věru Adámkovou, aby vystoupila v obecné rozpravě.
Týká se spotřební daně na pivo. A protože to bylo v předvolebním roce, tak to dopadlo zhruba takto: zvýšení daní prošlo, snížení výdajů neprošlo. Ta daň je částečně harmonizovaná a umožňuje těm nejmenším podle ročního výstavu snížit až o 50 % spotřební daň z té základní sazby. Když se podíváme na předpokládaný výpadek té daně, tak dělá z mého pohledu pouhých 600 milionů ročně. Není to číslo nijak dramatické, je to zhruba desetina například toho jízdného, paní ministryně. Takže kdybych to spočítal na jednoho zaměstnance, tak to číslo není žádným způsobem dramatické. A nechci teď vyjmenovávat všechny dobré nápady členů vlády, kteří v posledních dnech chrlí nápady, jak zvýšit razantním způsobem výdaje. Ale tím nechci dneska zatěžovat. Byla to úřednická vláda, která to navrhla, prosadila a současně říkala, že to je dočasné. Já nevím, jestli tomu dávali rok nebo dva, to nevím, nebo dva nebo tři, ale už je to devět účetních období. Takže tam to speciálně neřešíme.
Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec David Kasal se omlouvá od 17.45 také z pracovních důvodů. A nyní má slovo pan poslanec Martínek v obecné rozpravě.
Dále se jedná o problematiku živých turnajů hazardních her. A za čtvrté se jedná o prodloužení lhůty pro podání elektronického přiznání k dani z příjmu. Mnoho poplatníků daně má proto problém v tomto krátkém intervalu zkompletovat všechny potřebné doklady, které potřebuje pro vyplnění svého daňového přiznání. Vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně, a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet. Hlavními výhodami elektronického daňového přiznání je minimalizace chyb spojených s manuálním vyplňováním a kontrolou, umožnění lepší komunikace s úřady či jednodušší sledování stavu zpracování. Tento návrh nově prodlužuje současnou tříměsíční lhůtu pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případech, kdy daňový subjekt podává daňové přiznání elektronicky. To přináší občanům pozitivní motivaci pro větší využití elektronických daňových přiznání. V případě, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání elektronicky v dané prodloužené lhůtě, nebude se k tomuto prodloužení přihlížet a případná sankce bude vypočítána stejně, jako by nepodal daňové přiznání v tříměsíční lhůtě.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kubíčka, který zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zítřka do 9 hodin. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Šromovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Jana Pastuchová.
Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila s tímto návrhem, který se nám vrátil ze Senátu. Nyní část příspěvku na živobytí, nejméně 35 % a nejvýše 65 %, tito příjemci dostávají v poukázkách.
Děkuji paní poslankyni a prosím nyní, aby se slova ujala paní senátorka Alena Šromová.
Já se zaměřím pouze na změny schválené Senátem. Oba výbory přijaly dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden byl totožný pro oba dva výbory. S návrhy obou výborů se pak ztotožnilo plénum Senátu. První změnou, jak jsem již zde řekla, je legislativně technická úprava textu s cílem dosáhnout jeho věcné i formální srozumitelnosti. Toto je ten pozměňovací návrh, na kterém byla shoda obou výborů. Jenom stručně to zdůvodním. Za případ hodný zvláštního zřetele se ve věci přiznání nároku na doplatek na bydlení považuje vždy osoba ubytovaná ve vyjmenovaných zařízeních sociálních služeb. Přijatým pozměňovacím návrhem zde v Poslanecké sněmovně byl do předmětného výčtu ubytovacích zařízení vložen odkaz na služby následné péče. Tyto služby však nemusí být realizovány pouze v podobě poskytování ubytování, ale mohou mít i charakter ambulantní služby. Změnou v Senátu, kdy jsou slova nahrazena slovy "zařízení služeb následné péče", tak dojde vlastně k nápravě vadné formulace. Druhým pozměňovacím návrhem, který byl přijatý na plénu a byl doporučen výborem pro zdravotnictví a sociální politiku, je vyjmutí z povinnosti výplaty příspěvku na živobytí ve formě poukázek také osob pečujících. V původním návrhu byla pouze závislost ve stupni IV, tedy velmi těžká. Jsou tedy odkázány v prvním případě na příjem plynoucí z příspěvku na péči, který jim poskytuje osoba, o kterou pečují, a výplata části dávky na živobytí prostřednictvím poukázek tak zhoršuje jejich finanční a celkovou životní situaci a navíc by mohla ovlivnit i rozsah poskytované péče osobě s těžkým hendikepem.
Paní senátorko, prosím, pokračujte.
Při projednávání na plénu Senátu byl načten a následně přijat poslední pozměňovací návrh, který v textu návrhu zákona vypouští slova "zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování se vyplácí vždy v hotovosti". Důvodem přijetí tohoto návrhu bylo použití nevhodného slova "hotovost". Podle původního návrhu by si osoby patřící do této skupiny musely pro svou dávku na pokladny plátce, tedy na pokladny úřadu práce. To by bylo komplikující jak pro osoby pobírající dávku, tak i pro plátce dávky.
Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené dámy a pánové, podle paní ministryně financí Aleny Schillerové má novela zákona omezit počet výdajových titulů, na které je možné čerpat prostředky ze zvláštních účtů privatizace. Vycucnout z tohoto fondu za této situace poslední peníze je tedy opravdu nezodpovědné. Pravý účel novely zákona je ovšem jinde, to, co tady předkládá vláda. SPD podporuje navyšování důchodů, ale pojďme se podívat konkrétně, o co jde v tomto případě. A jen připomínám, že i díky hlasům poslanců SPD se důchody navyšují. Ale zpátky k Fondu národního majetku. Kde jsou ty peníze? Kde je spravovaný majetek? Mají ho zahraniční firmy nebo čeští oligarchové, kteří často český stát vytunelovali. Peníze z fondu měly být původně použité na reformu důchodů. A já se ptám: Kde je ta reforma? A kde jsou peníze? Dokonce vláda hnutí ANO a ČSSD ani za pět let společné vlády žádnou důchodovou reformu nepředložila. Pan premiér má v oblibě program SPD. Pan premiér také chtěl řídit stát jako úspěšnou firmu. Takže zkusme si teď představit, že Agrofert má volných 22 mld. Ani na vteřinu si nikdo z nás nemyslí, že by tyhle peníze jednorázově pan premiér rozdal na výplatách. Máme extrémně nízké důchody v porovnání s celou Evropou a nevíme, kde na ně vzít peníze. A to jediné, co víme, je, že důchody nepůjde zvyšovat tím, že budeme zvyšovat daňovou zátěž a odvody. Už dnes jsou na horní hranici únosnosti. Jedinou cestou je návrat k osvědčenému modelu vícezdrojového financování, který platil nejen za socialismu, ale kupodivu ho praktikují i západní státy a západní vlády, tedy, že státy mají podíly v ziskových firmách a místo z rostoucích daní mají zisky z firemních dividend. Pan premiér dohodl investici BMW v České republice, kterou prezentoval za úspěšnou, ale realita je taková, že za úplatek půl miliardy pro firmu, která má miliardové čisté zisky. Třeba právě BMW nebo jiné ziskové automobilky. A jako spoluvlastník by se pak stát mohl třeba podílet na strategických rozhodnutích a budovat v České republice polygony i bez úplatků, a ještě by měl zaručený dlouhodobý příjem, který tak tragicky chybí právě na ty důchody. Jen pro ilustraci. Ve francouzském koncernu PSA, který vlastní Peugeot, Citroën, má podíl francouzský stát. Tyhle země asi nebude nikdo považovat za komunistické. Naopak, chovají se velmi kapitalisticky. Investují do něčeho, co jim přináší peníze, a o tyto peníze pak mohou snižovat daně svým občanům a za tyto peníze z dividend mohou naopak občanům připlácet třeba na důchodech. A to ani před volbami, jak se stalo nedobrým zvykem všech vlád, ale musíme je investovat, tak aby příjmy státu do budoucna rostly bez nutnosti zvyšovat daně, sociální odvody nebo zvyšovat věk odchodu do důchodu. A jak jsem již sdělil, tak na problémy upozornilo samotné Ministerstvo financí. Už jen pro tyto principiální důvody nemůžeme navrhovaný zákon podpořit. V této souvislosti vyzýváme vládu, aby začala hledat další zdroje pro příjmy do státní kasy, protože se blíží ekonomická recese a už skutečně nemáme žádné větší finanční rezervy. Nikdo přece nechceme, aby byly ohrožené výplaty důchodů v příštím roce.
Děkuji, panu poslanci Tomiu Okamurovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
To jsou jen tři případy. Co se týče ekologických škod a sanací, vláda, jak jsem zaznamenala v médiích, upozorňovala na to, že na tyto ekologické škody bude nutné zaplatit celkem 140 mld. a údajně existuje již 325 smluv o likvidaci ekologických škod. Čili zde nevidím důvod, proč přesouvat peníze bez vazby do státního rozpočtu, a je třeba je nechat na onom privatizačním účtu. V současné době máme důchodový systém v přebytku. Je to proto, že se hospodářství daří. Třetím bodem je Státní fond dopravní infrastruktury. Všichni víme a voláme po tom, aby se hodně investovalo.
Dámy a pánové, budu stručná, protože návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jsem podrobně představila už při projednávání v prvním čtení. Je to jednak zákon o dani z příjmů, kde základním ústředním předmětem změny je implementace směrnice ATAD, kde je oznamování osvobozených dividend a jiných obdobných příjmů. Dále novelizujeme zákon o dani z hazardních her, což je spíš technická novela reagující na potřeby praxe. Co se týče zákona o DPH, implementujeme evropské směrnice, vouchery a eCommerce. Také spíše technicky novelizujeme celní zákon, kde se zavádí určitá novela, která reaguje na potřeby praxe, a zavádíme do daňového řádu obecné protizneužívající pravidlo, takzvané GAAR. Zákon o Finanční správě upravuje daňově analytickou evidenci, kde se snažíme o vyšší ochranu dat z kontrolních hlášení a EET a upravit specifika ve vztahu k zákonu o státní službě.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Ano, děkuji za slovo. Dalším návrhem, který prošel rozpočtovým výborem, je doplnění definice ekonomické činnosti. Další v pořadí, tuším už páté, je doplnění přechodného ustanovení, pokud jde o odpočet daně v poměrné výši pro provozovatele vysílání, to je onen problém veřejnoprávních médií. A poslední komplex návrhů je ona restrukturalizace té účinnostní části po dohodě s Ministerstvem financí, jak o něm hovořila paní ministryně. Čili to je návrh, který prošel usnesením rozpočtového výboru. Jinak mohu celkově konstatovat, že debata nad tímto tiskem nebyla rozporná ve smyslu toho, co je v tom tisku špatně, můžeme tady samozřejmě reprodukovat diskusi na téma různých daňových filozofií, ale samotný návrh je nositelem pozitivních změn a v podstatě jenom čeká na to, aby byl projednán.
Děkuji za slovo. V té první lavici se pořád budou bavit. Děkuji. Nicméně v tomhle případě se domnívám, že to je férový návrh, který jenom veřejnosti vrací dohodu, která byla kdysi učiněna a která uvádí na pravou míru nespravedlivou kritiku, která je dodnes přednášena. Řekněme si to otevřeně, ona to byla druhá sazba daně.
Přece ta základní sleva má větší význam pro nízkopříjmové skupiny obyvatel než pro ty vysokopříjmové. Tím, že nebudete hlasovat pro tento pozměňující návrh, poškodíte nízkopříjmové skupiny obyvatel. Je to jednoznačné! Je to jednoznačně dokazatelné.
Dobrý den, já se omlouvám, nechci to protahovat.